Někoho si najme, nejlépe z Ministerstva financí, nebo co se bude dít?

Když nepřijme vnitřní směrnici, tak výklad toho zákona říká, že před výdajem jakékoli koruny musí zasednout hodnotitel, který posoudí potřebu, která má být uspokojena, a údaje, které ji prokazují.

Očekávaný výsledek a dopady.

b) soulad operace s právními předpisy - čili měl by to být právník, c) soulad operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek - měl by znát zákon o zadávání veřejných zakázek,

Ale nemůžou dělat...

Zřizuje se vrchní audit.

A aby toho nebylo málo, tak potom se ještě paragrafem 36 zřizují výbory interního auditu.

Jinak jsou tam obecné věci, akorát speciálně se zkoumají informační technologie. Účinnost řízení rizik v oblasti personální práce se nezkoumá, účinnost řízení rizik v oblasti, já nevím, jiné práce se nezkoumá, ale v oblasti informačních technologií se zkoumá. Prý to tam zůstalo z dřívějška.

To přece není normální. Další věc, kterou tady mám, je potom účinnost. Tu pan ministr asi schválně vůbec nezmínil. Zavádí tzv. instituci auditu, která musí mít minimálně dva členy, a vůbec neříká, co se bude dít s těmi organizacemi, které mají třeba jednoho auditora.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji vám za aktivní účast na dnešním jednání. Těším se s vámi na shledanou zítra v 9 hodin, kdy budeme začínat bodem číslo 45 našeho schváleného pořadu schůze a potom zákony z bloku třetích čtení. Ještě před skončením paní předsedkyně petičního výboru.
Dovolím si proto ještě uvést před hlasováním některá fakta v číslech, která nelze zpochybnit. To jsou ti, kteří berou invalidní důchody kromě podpory v nezaměstnanosti, platu nebo jiných dávek. Já vám děkuji, pane předsedo, ale myslím si, že to je zbytečné. A nyní ještě pár informací, abyste byli v obraze. Proto bychom měli tyto upřednostnit, neboť ztrácí na možnosti mít solidní starobní důchod. Na druhé straně u invalidních důchodů 3. stupně se i nezaměstnanost započítává jako odpracovaná léta, ale tam ta podpora naše je nejvyšší. V podstatě stát neovlivňuje výši příjmů osob zdravotně postižených. Jen stanovil minimální a zaručené mzdy a platy. Já vám jen přeji při hlasování šťastnou ruku a děkuji vám - těm, kteří poslouchali - za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Vážené kolegyně a kolegové, to, co teď řeknu, v žádném případě není útok na zdravotně postižené. Děláme pro ně málo. Měli bychom to dělat systémově, a ne salámovou metodou a nepřímo. Já jsem byl jediný ministr vlády, který hlasoval proti zvyšování minimální mzdy, protože jsem si vědom všech důsledků, které to bude mít. Dopad na státní rozpočet, pokud budete hlasovat pro senátní verzi, je půl miliardy. Dovolil bych si upozornit, že v návrhu státního rozpočtu na nic takového není pamatováno. A chtěl bych upozornit zejména poslance sociální demokracie, že pokud trvají na tom, že se budou zvyšovat platy v tom rozsahu, který navrhují, že hlasování pro takovéto požadavky dělá ten jejich návrh naprosto, ale naprosto nerealistický.
Já bych k tomu jenom podotkla, že asi chceme, aby v této zemi lidé s určitými znevýhodněními pracovali. Podporujeme to, aby ti lidé byli zaměstnáni v chráněných dílnách, a ne aby jenom seděli doma a pobírali invalidní důchody. A to si myslím, že je docela důležité. A co se týče platů, já si vždycky říkám, co asi bychom jako vláda měli dělat teď v době ekonomického růstu. Protože předtím byla krize a všichni jsme tak nějak akceptovali, že se platy ve veřejné sféře nezvyšují, že se nezvyšovala minimální mzda. Ale teď jsme v období ekonomického růstu, takže já si nedovedu představit, že bych jako členka vlády nenavrhovala růst minimální mzdy. Protože jestli chceme tady skončit s tím, že Česká republika je zemí levné práce, tak opravdu nevím, kdy jindy, když ne teď.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jednou z těch konsekvencí je právě to, co dnes projednáváme. Na trhu práce už jsou jenom lidé, kteří pracovat nechtějí, kteří pracovat nemohou, anebo kteří se pohybují v šedé ekonomice. To na ten poměr nezaměstnanosti nemá žádný vliv.
Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Potom již následuje, pane předsedo, návrh hlasovací procedury a stanoviska garančního výboru.
Zeptám se na závěrečná slova. Teď je ten moment na návrh procedury.
Hlasovací procedura obsahuje pět bodů. Třetím pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Čtvrtým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského - to je účinnost zákona.
Pokud ne, tak bych ji nechal odhlasovat.
Stanovisko garančního výboru nebylo žádné, bez stanoviska.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Další hlasování je o účinnosti tohoto zákona, která má být první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, je to též pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského .
Tento návrh byl přijat.
Další hlasování je poslední hlasování a je to hlasování o návrhu zákona jako celku.
Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Garanční výbor návrh zákona neprojednal. Zeptám se pana ministra, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Tímto posunem pominul důvod pro existenci zákona zakazujícího veškeré dodávky pro jadernou elektrárnu Búšehr. Navrhované zrušení zákona neznamená, že bude možné z České republiky vyvážet do Íránu jakékoli zboží. Vývoz citlivého materiálu bude podléhat kontrolnímu a povolovacímu režimu stanovenému nejen českým, ale i unijním právem. Takovéto zboží bude po zrušení zákona možné vyvézt výlučně se souhlasem příslušných orgánů České republiky. Ostatně i toto zde bylo zmíněno při projednávání zákona v předchozím čtení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na uvedené skutečnosti si vás dovoluji ubezpečit, že zrušením tohoto zákona, který byl de facto nad sankcemi OSN, protože byl přijat ještě před jejich zavedením Radou bezpečnosti OSN, a který je již vzhledem k jejich zrušení překonán, nedojde k žádnému porušení mezinárodních závazků, ale pouze k zrovnoprávnění postavení českých podnikatelů a podnikatelů nejen členských států Evropské unie. Děkuji za pozornost.
Mohu se zeptat, proč tu pan ministr zahraničních věcí není?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi faktickou poznámku, opravdu faktickou poznámku pamětníka, který byl u toho, když tento zákon vznikal, jako náměstek ministra financí. Česká republika tam nedodávala žádné jaderné technologie, ale když to zjednoduším, ventilaci, a tato ventilace nepodléhala žádným omezením platným zákonům. My jsme si udělali zákon, který byl v zásadě nadbytečný, který nám samotným zakázal dodávat ventilaci. Pokud tento zákon zrušíme, tak nadále platí všechny mezinárodní smlouvy, které regulují dodávky jaderných zařízení, dodávky zboží dvojího užití, kterými se řídí všechny ostatní země.
Děkuji panu poslanci. Hezké dobré dopoledne. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Z vás teď nemluví naivita. To tak prostě bývá u všech těchto programů. A já jsem také pamětník a také si pamatuji, jak to vznikalo. Vznikalo to prostě z jednoduchého důvodu. A prostě ten problém dnes je úplně stejný. Prostě pokládáme si jednoduchou otázku. Chceme, aby se Česká republika podílela jakýmkoli způsobem na jaderném programu země, která našeho blízkého přítele, Stát Izrael, chce vymazat z mapy? Chceme, nebo nechceme? My, kteří nechceme, tak prostě tenhle návrh podpořit nemůžeme. Já můžu mluvit jenom za příslušný segment občanů České republiky, kteří se na tom podílet nechtějí. Ať už volby budou, nebo nebudou.
Přestože mě uráží, o jeho omluvu nestojím. Vy jste možná nějakou firmou angažován, to já nevím, ať vám vrátím nefér úder. Doufám, že ho přijmete, tak jako jsem ho přijal já. Já tady ale hájím zájmy svobodného demokratického světa, kam patří Česká republika i Stát Izrael. Můžete kývat hlavou. Ale my, kteří věříme v principy svobody a demokracie, ten rozdíl jasně vidíme. Tady se jedná o principy, hodnoty, a ne o peníze, zakázky a kšefty.
Já tomu rozumím.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen mi dovolte pár slov k tomu, co řešíme, trochu klidněji. Máme dvě alternativy. Ukazuje se na příkladu Koreje, ukazovalo se na období, kdy byl Írán pod sankcemi, že to není možné dosáhnout a v podstatě je možné ty sankce obejít a k těm technologiím se dostat. Do jaké míry jsme úspěšní nebo nejsme úspěšní, je samozřejmě otázka. Je to těžké rozhodnout, podle mého názoru zkušenosti máme obojí a špatné máme s obojím. Celý západní svět odešel. Spojené státy, všichni evropští spojenci.
Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Filip. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobrá, já se tedy panu ministru Zaorálkovi omlouvám za tu dezinformaci, že sedí s odbory v Národním divadle, pravděpodobně sedí s odbory někde jinde, když tady není u této otázky. Já mu ji tedy položím, i když tu není, a řeknu vám alespoň, na co jsem se ho chtěl zeptat. Chtěl jsem se ho zeptat: Opravdu, pane ministře, chcete končit svůj mandát jako ministr zahraničí, který vlezl do zadku Pekingu a podpořil jaderný program země, která chce zničit našeho blízkého spojence? Opravdu to, pane ministře zahraničí, chcete? To je prostě hanba, kolegové ze sociální demokracie. Ale není pravda, že neexistují důvody. Jsme přesvědčeni, že přítel se přes palubu nehází ani tehdy, když jde o prachy.
Děkuji za slovo. Pan ministr zahájil své vystoupení a první jeho slova byla "chtěl bych vám připomenout".
Pan Zaorálek, i když chápu, že by tady asi měl být, nicméně není v Národním divadle. To vás mohu ubezpečit, tam byl včera.
Všechny vás odhlásím. Návrh pana místopředsedy zní: přerušit tento bod do přítomnosti ministra zahraničních věcí.
Pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem tady zaslechl určitou nepřesnost ve vyjádření pana kolegy Stanjury, protože se vyjádřil, že Sněmovna už tento zákon jednou zamítla.
Do voleb není 43 dní, ale méně. Ale to nevadí, kvůli tomu jsem se nepřihlásil. Dneska české firmy nemohou dodávat zařízení pro jadernou energii do Íránu. Nemohou, máme na to zákon. Kdyby tento návrh zákona prošel, tak mohou.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zjednodušeně je možno říct, že to je návrh, který vede diskusi, laickými slovy, o tom, jestli se svým autem musíte chodit do autorizovaného servisu, nebo můžete s drobnostmi chodit do servisu neautorizovaného nebo garážového. Ale v tomto směru je to na odbornou diskusi. A není to prostě popsáno tak, jak by to v zákoně popsáno mělo být, aby bylo naprosto jasné, kdo je ten člověk, který je schopen této činnosti.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Jednalo se sice o rakouskou firmu, nicméně nejbližší technik byl v Jihoafrické republice. Takže je to takové někdy do nebe volající. A opravdu náš inženýr věděl přesně, co má udělat, kam to má udělat, a přesto to nebylo možné. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Tak ještě jednou, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych se velmi nerad přel s váženým kolegou panem profesorem Kostřicou. Toto není přístroj rizikové třídy jedna, toto je přístroj vyšší rizikové třídy. A toto tento zákon řeší, nebo tato novela řeší.
Řádně. Děkuji.
Určitě to bude odborník.
Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Nikoliv. Nepřeje si vystoupit. V tom případě budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Návrh procedury byl přijat. Prosím tedy o první pozměňovací návrh. Návrh byl přijat. Další prosím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zeptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tato ustanovení dávají zdravotnickým zařízením povinnost provádět servis, tedy opravy bezpečnostně technické kontroly, stejně jako instruktáže pro práci se zdravotnickými prostředky, pouze prostřednictvím výrobců a distributorů, což znamená pro zdravotnická zařízení zvýšené náklady, složitou logistiku a nadbytečné personální zatížení při zařizování těchto činností. Předložená novela tohoto zákona zjednoduší poskytovatelům zdravotnických zařízení zajištění instruktáží pro práci se zdravotnickými prostředky. Tady bych zdůraznil, že vzhledem k velké obměně pracovníků je právě tato oblast při současné dikci zákona pro zdravotnická zařízení velmi zatěžující. Novela ale přináší také změny v provádění servisu, tedy bezpečnostně technických kontrol a oprav, kdy nově bude umožněno ji provádět prostřednictvím odborníků, kteří jsou zaměstnáni přímo u poskytovatele zdravotní péče a jsou pro tuto činnost kompetentní, případně externích dodavatelů, kteří ale nově nemusí být striktně zástupci výrobce či distributora. Touto úpravou tak dojde k finančním úsporám na straně poskytovatelů zdravotních služeb. Připomínám, že u nemocnic jde o stovky, u fakultních nemocnic dokonce o tisíce zdravotnických prostředků. Úprava se dotkne i zdravotnické záchranné služby a ambulantního sektoru včetně privátních ambulancí. I zde se již moderní medicína neobejde bez přístrojového vybavení. Paní kolegyně Jana Pastuchová navrhla ve svých pozměňovacích návrzích pod písmenem Byť zcela chápu ambici paní kolegyně Jany Pastuchové dále zjednodušit zdravotnickým zařízením jejich provoz, tak přece jenom považuji takto navržené rozvolnění požadavků na bezpečnostně technické kontroly a opravy za příliš volné a rizikové.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor - pracovní důvody. V tom případě otevírám bod Není tomu tak. Pan ministr?
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Tak ještě jednou. Děkuji za klid, pane předsedo. Do českého práva je uvedena směrnice transponována novelizacemi antidiskriminačního zákona, procesních předpisů a zákona o veřejném ochránci práv. Podle antidiskriminačního zákona mají pracovníci EU a jejich rodinní příslušníci být v České republice chráněni před diskriminací na základě státní příslušnosti stejně jako jiné oběti diskriminace. Veřejný ochránce práv bude orgánem na podporu volného pohybu pracovníků EU a bude sledovat, jak jsou jejich práva realizována, a dále bude doporučovat případné kroky ke zlepšení a poskytovat jim poradenství při životě v České republice. Tyto návrhy tedy doporučuji k přijetí. Děkuji vám prosím za pozornost a prosím o schválení tohoto návrhu.
Právě z těchto důvodů byla u obou diskutovaných ustanovení doplněna formulace "pokud není výrobcem stanoveno jinak". Tato formulace podtrhuje odpovědnost výrobce za jeho výrobek, přičemž mu dává možnost, aby v konkrétním případě u některého specifického zdravotnického prostředku upravil obecné požadavky dané zákonem.